Co potom výdaje na společnou obrannou politiku? Má vláda připravené dostatečné rezervy na posilování bezpečnosti naší země? Do Německa proudí tisíce migrantů. Nespokojenost tamních obyvatel roste. Armáda i policie by měly být připraveny. O posilování tajných služeb ani nemluvě. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Karamazovovi. Nyní pan poslanec František Adámek, připraví se pan poslanec Holeček.
Děkuji.
Já bych nerad, aby celá tahle debata byla ukončena závěrečným slovem předkladatele, na které už nemůžeme reagovat.
Já se omlouvám. Prosím pány poslance a paní poslankyně o klid.
To je první dotaz, na který bych rád znal odpověď.
Nezlobte se, ale cesta do pekel je téměř vždy dlážděna dobrými úmysly. Poptávka zůstane, celé se to přesune do nelegálního byznysu a budeme ve stejné situaci, jako když se v Americe vyhlásila prohibice.
To je zatím poslední přihlášený do sloučené obecné rozpravy. Ptám se, kdo se další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Není nikdo takový. Končím tedy sloučenou obecnou rozpravu.
Děkuji, pane předsedající. Hnutí ANO má 196 koalic, v Kladně jsme v menšině. Pan Bendl napsal interpelaci.
Prosím, buď si přibližte mikrofon, nebo na nás více zakřičte.
Pan Šincl má pravdu, že máme zpoždění. Potom ležel sedm měsíců na Úřadu vlády, než se to vydiskutovalo v rámci koalice.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Kolegové, kolegyně, já bych vám chtěl opravdu poděkovat za dnešní trpělivost a za velice korektní přístup.
Po ukončení sloučené obecné rozpravy budeme pokračovat po jednotlivých bodech. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům?
Vzhledem k tomu, že je tam dosah na hospodaření na obchodní trh s tímto hazardem, navrhuji přikázat z tohoto důvodu hospodářskému výboru.
Budeme tedy hlasovat o návrzích na přikázání - nejprve hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. I tento návrh byl zamítnut.
Fakt mě to baví, když někdo, kdo se podílel na destrukci resortu obrany, nám tady káže. Obrana může dneska čerpat 50 miliard. A proč nečerpá? Protože stát je impotentní rychle investovat a funguje to tak, jak to funguje.
Jsme těsně před hlasováním o státním rozpočtu České republiky, a prosím tedy, abyste tomu věnovali patřičnou pozornost. Pokud máte jiné diskuse, přeneste je do předsálí.
Ohledně těch připomínek, že jsme nabrali moc státních zaměstnanců. Samozřejmě v rámci stávající situace je pro nás prioritní bezpečnost. Já myslím, že naše vláda i Bezpečnostní rada státu tomu věnují maximální pozornost a jsme připraveni, kdyby se něco stalo, ale já myslím, že to nehrozí. Já nechápu, proč někteří vaši senátoři z opozice vystupují a říkají: No, my vlastně ty dvě miliardy nepotřebujeme do toho rozpočtu. Proto to děláme. Takže já si myslím, že ten rozpočet je skutečně předkládán podle pravidel a podle zákonů. Potom bych se chtěl vyjádřit ke kultuře. To tady bylo opakováno několikrát. Paní poslankyně Kovářová mne kritizuje, že jsem nebyl na interpelacích. Je to 30 miliard ročně a na obnovu památek můžeme dát i miliardu. Já s tím nemám problém. V rámci řízení cash flow Ministerstvo financí, které má jiný přístup k řízení peněz než předtím, jsme vydali tento rok 101 miliard obligací s negativním úrokem. Na těchto operacích Ministerstvo financí vydělalo 413 milionů. Musím říct, že jsem byl velice zklamán vystoupením pana kolegy Dolejše. Žádné tupé škrty jsme nedělali. My jsme odštuplovali tu politiku. My jsme přinesli oživení, a proto máme jeden z největších růstů v Evropě. Přidali jsme na platech. Lidé se nebojí utrácet. Je 173 miliard víc než 100 miliard? Jo, třikrát. Takže jsem nekecal. Takže dělám to, co jsem říkal, to co plním. Daně z příjmů... Jsou na účtě, ve státní pokladně jsou. A my jsme snižovali daně. V rámci koaličních dohod jsme přišli o 16 miliard.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný.
Děkuji.
Z toho titulu dneska obviňovat, že řešíme situaci, která se měla řešit před pěti lety, je trošku pozdě a myslím si, že není úplně fér.
Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Dolejš.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Především bych chtěl konstatovat, že sice chápu, když si vláda svůj vlastní návrh pochválí jako jeden z nejlepších, ale ve skutečnosti jde o kompromis relativně nesourodých politických sil, který jen těžko snese přídomek realistický. Neodráží konzistentní hospodářskou strategii, a pokud se před volbami v roce 2013 slibovalo, že půjdeme cestou od tupých škrtů a nepřiměřeného tlaku na rozpočtovou restrikci, která ještě zesílila krizové jevy, které jsme zažili v uplynulých letech, k nějaké promyšlené aktivní podpoře ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, tak si myslím, že tento návrh rozpočtu takovou filozofii a takovou strategii neodráží. Vlastně tato vláda udržuje provoz a nedává za sebe do společnosti své vlastní výrazné, viditelné stimuly. A to neplatí jenom pro veřejnou sféru. Pokud slavíme nárůst daňových příjmů, tak si řekněme, že je logické, pokud dosahujeme letos naplánované dynamiky ekonomiky, že vybereme i víc daní, zejména pokud jde o významný daňový titul, jako je DPH. Lepší daňová správa?
Ptám se na závěrečná slova. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. Pardon, pan předseda Stanjura s přednostním právem.
Členové dozorčí rady a poslanci dostali materiál dneska nebo včera.
Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky. Tyto zdroje mohou být vygenerovány například díky nižším realizačním cenám u jednotlivých soutěžených akcí nebo dosažením vyšších než předpokládaných daňových příjmů. V případě další potřeby budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí akcí, které nemají dneska krytí v rozpočtu. Předpoklad tzv. návrhové varianty financování obsažený ve schválených dopravních sektorových strategiích.
To jsem právě učinil.
Děkuji panu zpravodaji. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Pardon, omlouvám se, pane předsedo, vy jste takový nenápadný, omlouvám se.
Nijak to nezpochybňuji. Tak já nerozumím, jestli je to akce národní, nebo z evropských fondů.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi.
Když jsme se snažili zjistit, na co ty peníze, tato navýšení, budou vlastně těmi neziskovkami použity, tak jsme se nemohli ve struktuře toho rozpočtu, která je podle mého názoru poměrně nepřehledná, dobrat odpovědi, kam ty peníze tedy půjdou. My podpoříme oba tyto návrhy, které jsme společně s kolegou Zemkem předložili.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Bylo to hlasování unisono, to znamená také ODS ve výboru pro obranu. Hlasovat jistě budete asi sami, zcela individuálně. To mě z jedné strany těší. A ty se prostě podle mého názoru úplně nepotkávají dobře, aspoň to byl můj základní dojem.
Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Velmi stručně.
Dobrý den.
Vidím, že pan ministr na mé dotazy zatím nereagoval, takže bych ohledně kulturních památek poprosila pana ministra kultury, jestli platí pořád stanovisko, které sdělil na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji za odpověď.
A ještě před přednostním právem pana ministra pan poslanec Soukup - také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jenom velice krátce. Omlouvám se kolegovi Holečkovi za to, že musí čekat. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkala paní Hnyková. Víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí v podstatě z roku na rok, a to pro mě bylo velice překvapivé, to zvýšilo o oněch 867 milionů. Takže tolik jenom na vysvětlení.
Děkuji panu poslanci a nyní s přednostním právem pan ministr kultury Daniel Herman, poté pan poslanec Holeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já jsem byl osloven tady ve dvou věcech, které se týkají rozpočtu. Děkuji za podporu paní kolegyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího toho, co se týká pomoci památkové péči. My vyjednáváme, když se vyjednává rozpočet, velice pozorně jednotlivé položky, které se týkají kultury, a jak ze strany Ministerstva financí, tak i ze strany vlády musím říci, že vnímám podporu a že se rozpočet ministerstva kontinuálně navyšuje. To znamená, že já tedy souhlasím meritorně s tímto návrhem, já sám ho podpořím, ale chápu, že jaksi se pohybujeme v mantinelech reálných možností tak, jak jsme o tom hovořili už při jiných příležitostech. A ještě jednou děkuji za podporu. Chápu, že pohled zvenku může být jiný než pohled zevnitř. Myslím si, že není úplně férová hra, když se nátlakové akce odvíjejí tímto způsobem v rámci diskusí o rozpočtu. Já jsem svá stanoviska nezměnil a nerad bych zde hovořil víc otevřeně. Je to na svědomí každého člověka, co podpoří, ale můj přístup k tomuto pozměňovacímu návrhu bude, že se zdržím.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Kovářové? Ano, vnímám to dobře.
Já moc děkuji panu ministrovi, že konečně vyjádřil nahlas to, co si myslí velká část poslanců v této Poslanecké sněmovně, že kulturní památky, které jsou před zhroucením, řada z nich, trpí, a jestliže nedostanou finanční prostředky, tak tyto památky spadnou. V této souvislosti, když už jsem u těch otázek, bych se proto ráda zeptala pana premiéra. Slyšela jsem řadu priorit, které tato vláda má - sport, sociální věci. Se vším se dá souhlasit. Ptám se tedy: jedinou věcí, která není prioritou této vlády, je podpora kulturních památek?
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Nechci zde rozvádět dlouhou debatu, jenom jedno slovo. Pan ministr měl v zásadě pravdu. Právě proto, že ten program už dva roky není, jsme se rozhodli to tak řešit.
Místo toho vláda případný potenciál ekonomického rozvoje rozpouští v neinvestičních výdajích.
Jestli jste aspoň trochu férová vláda, tak se někdo zvedne a tu rozpravu znovu otevře. Za druhé. Když začalo vaše funkční období vlády v hospodářském výboru, přišla paní Jourová, slíbila, že technickou rychlou novelu, bylo to někdy začátkem března, stihne do června loňského roku a do konce loňského roku bude ta velká transpozice evropské nové normy, která tady teď prošla prvním čtením. Takže toto padá na hlavu vám. Ale asi to byla náhoda, že najednou rychle vznikl materiál, který jste projednávali na vládě. A skutečně, my jsme na hospodářském výboru s dostatečným předstihem upozorňovali na hrozící riziko, váš ministr přesto prosadil maximalistickou, nebo spíše maximalistickou variantu, která potom byla přijata jako novela zákona. My jsme ji nepodpořili. Takže prosím, zase - je to váš problém, dokonce je to problém vašeho ministra, ve vaší straně. Takže prosím, zase - nemanipulujte a nezavádějte řeč někam, že někdo nese jinou odpovědnost. Snad každý viděl - a nechte si už ty zkratky a žvásty, že tady někdo byl proti hazardu. Pokud se týká toho, proč bráníme EET. Bohužel, možná jsme měli razantněji upozorňovat veřejnost, co na ně chystáte s kontrolním hlášením. Nevyberete nic. Co se týká EET, tak už to tady bylo řečeno. Dálnice... Dálnice nestavíte. Pokud se týká památek, tak skutečně republika o deseti milionech, když podpoří obnovu památek v době ekonomického růstu 658, pak 700 nebo kolika miliony, tak to je teda opravdu rána jako hrom! Když se bavíme o obavách občanů, a to tak, bohužel, ty obavy začínají u ztráty kulturních kořenů, u ztráty minulosti a tam je první klíč k tomu, abychom se nebáli současnosti a budoucnosti. A v tom přesně jen potvrzujete, že tato vláda je vládou rozpočtové neodpovědnosti, hazardu a zabíjení budoucnosti.
Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Hlasování končím. Hlasování končím. Tímto jsme se vypořádali s návrhy na změnu programu a dále budeme pokračovat podle již schváleného programu. Nyní bychom se měli zabývat bodem číslo Poprosím kolegy, kteří zde diskutují, aby tak učinili v předsálí. Děkuji.
Já si počkám.
Počkáme tedy do té doby, než sněmovna bude zticha. Pane poslanče, prosím, vydržte.
Ale vrátil bych se zpět k návrhu tohoto zákona. A dále bych vás požádal, abyste podpořili...
Prosím, pokračujte.
Tak já tedy přidám, nedá se nic dělat.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Havlovou, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Pavera.
Aspoň si to budeme všichni pamatovat, že tady se vlastně jedná hlavně o kuří nožky.